Nyní, když ukrajinský lid bojuje za svou svobodu proti krutému ruskému vpádu, můžeme říci, že právě s těmito slovy my Ukrajinci se obracíme ke všem národům Evropy, ke všem národům demokratického světa: Jsme s vámi, buďte i vy s námi! Otevřeně o tom hovoří nejenom ruští státní propagandisté, ale i ruští vysoce postavení úředníci. Ale co bude dál? Ta pomoc dorazila právě tehdy, kdy byla nejvíce zapotřebí, ale můžete si být jisti, že tím jste podpořili i sami sebe, i svoji vlastní svobodu a svůj vlastní život, a tato podpora by měla trvat tak dlouho, dokud to bude potřebné k dosažení vítězství, protože právě tím by tato válka měla skončit: vítězstvím. Celá Evropa bude mít před sebou mnoho výzev, ale budou jiné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji tedy zařazený bod, pevně zařazený bod Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace
Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě dohody grémia je zde zařazen bod s názvem Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace. O tomto prosím, paní předsedkyně, abyste dala hlasovat bezprostředně, děkuji.
Děkuji. Budeme hlasovat. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přítomnost pana velvyslance? Kdo je proti?
Česká republika, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna je na straně ukrajinského národa. Já jsem velmi hrdý na tuto Sněmovnu, jsem velmi hrdý, že jsme to dokázali projevit nejenom tou mimořádnou schůzí tehdy, ale také usnesením, které jsme přijali na podporu Ukrajiny v boji proti válečnému agresorovi 24. února a pak také opakovaně usnesením z 5. dubna tohoto roku. Výsledkem války nemůže být kompromis s tím, kdo páchá válečné zločiny. Ukrajina si zaslouží naši podporu, protože tak, jak zaznělo z úst premiéra České republiky Petra Fialy, na Ukrajině ukrajinští muži, ale také dobrovolníci z celého světa bojují i za naši svobodu i za naši nezávislost. Nesmíme mlčet a jako zákonodárci českého Parlamentu můžeme vyslat jasný a srozumitelný signál a apel jak směrem k naší vládě, tak směrem k mezinárodnímu společenství. Proto na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, s kterými bylo navržené znění usnesení konzultováno, si dovoluji načíst znění tohoto usnesení, o kterém prosím, paní předsedkyně, aby po skončení rozpravy bylo hlasováno: Dámy a pánové, to je znění usnesení, o kterém, prosím, aby Sněmovna na závěr projednání bodu Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace hlasovala.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás, abyste zaujali svá místa. Volba by tedy měla proběhnout veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Nyní poprosím pana předsedu volební komise Kolovratníka, aby se ujal slova a provedl nás veřejnou volbou, a vás zároveň prosím, abyste se pokud možno ztišili.
Dobrý večer, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Jak řekl pan předsedající, Sněmovna dnes odpoledne rozhodla o tom, že tato volba nebude provedena tajným způsobem.
Jsem hrdý na český Parlament a jsem hrdý na českou vládu, která podporuje Ukrajinu v jejím hrdinném boji. My si uvědomujeme, že nebojujete jenom za svoji územní celistvost, za svoji svobodu a za svoji nezávislost, ale že bojujete za celý civilizovaný a svobodný svět.
Vážený pane předsedo, děkuji za vaše úvodní slovo. Je to, jak již zaznělo, mnohem více než sto dní, co jsme se zde na půdě českého Parlamentu sešli v první den brutální agrese proti Ukrajině, kterou Ruská federace vede, abychom jednomyslně přijali usnesení, které tento barbarský akt jednoznačně odsoudilo. Všichni jsme tehdy chápali, že naplno propukl boj, který dlouho bobtnal, mezi svobodou a zvůlí, mezi civilizací a barbarstvím, mezi pravdou a lží. To, co se nyní děje na Ukrajině, skutečně není běžná válka. Denně slyšíme, čeho se tam agresoři dopouštějí, od zabíjení civilistů a vraždění dětí, ničení nemocnic, škol a další infrastruktury, záměrné ničení zásob obilí, které hrozí vyvolat hlad v řadě zemí, vyhánění a násilné přesuny obyvatel. To, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští, považuji za státní terorismus. Každá doba má své válečné zločince, ale také své hrdiny, kteří svým příkladem vedou národy k vítězství i navzdory pochybovačům. A myslím, že vy, pane prezidente Zelenskyj, jste se takovým vůdcem stal. Dříve, než si vyslechneme vaše poselství, bych však ráda předala slovo i panu předsedovi vlády Petru Fialovi, který krátce shrne postoj české vlády vůči ruské agresi na Ukrajině.
Dneska je to půl roku, rok. Ta třeba řeší tu dvojí kvalitu potravin... Pardon, dvojí kvalitu výrobků obecně, zboží. Další velká změna jsou větší práva při nekalé obchodní praktice, takhle jsem si to napsal.
Děkuji zpravodaji za zpravodajskou zprávu. A já v tuto chvíli si dovolím otevřít obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan ministr spravedlnosti.
To neznamená, že by nechtěl přijít, ale rozpůlit se nemůže.
Znovu konstatuji, že jsme v obecné rozpravě. Patrik Nacher se ještě hlásí do obecné rozpravy, dobře.
To je první poznámka pro projednání ve výborech. Rád to tak učiním. Jinak my tady něco schválíme, nikdo o tom nebude vědět, propluje to tady Sněmovnou třemi čteními a těm lidem to nepomůže.
Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Poprosím, zda by přišel k řečnickému pultu pan poslanec Michal Kučera. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Nevím, kdo tady pokřikoval, možná že někdo ano, ale toto skutečně nebyla zpravodajská zpráva.
V díle prvním jsou vymezena společná ustanovení, v díle druhém je upraven postup při zasílání příkazu k zajištění věci k uznání a výkonu do jiného členského státu, v díle třetím je upraven postup při uznání a výkonu příkazu k zajištění věci v České republice a v díle čtvrtém jsou upraveny otázky spojené s uplatňováním regresních nároků v případě škody způsobené v důsledku vydání příkazu k zajištění věci. Uvedená ustanovení se týkají rozhodnutí požadujících konfiskaci nástrojů nebo výnosů z trestné činnosti nebo konfiskaci ekvivalentní hodnoty za výnos z trestné činnosti. Uznání a výkon takového rozhodnutí bude vždy záviset na právní úpravě vykonávajícího státu, zda připouští propadnutí či zabrání obdobného typu majetku v obdobných případech. Například trest propadnutí majetku v české právní úpravě, který připouští propadnutí i celého majetku pachatele, nemá v řadě jiných členských států příliš obdobu. K uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci je příslušný okresní soud, přičemž při stanovení místní příslušnosti soudů se upřednostňuje kritérium trvalého pobytu nebo sídla, kde se daná osoba zdržuje, před kritériem umístění majetku takové osoby. Konkrétně jde o Irsko a Dánsko. Dále je zapotřebí v nezbytné míře provést adaptaci citovaného nařízení do českého právního řádu tak, aby byla zajištěna jeho bezproblémová aplikace. Podmínkou je, aby příkaz k zajištění či příkaz ke konfiskaci byl vydán v rámci řízení v trestních věcech. Řízení v trestních věcech je autonomní pojem práva Unie vykládaný Soudním dvorem Evropské unie. Příkazy k zajištění a příkazy ke konfiskaci vydané čistě v rámci občanskoprávních nebo správních řízení bez návaznosti na trestní řízení jsou z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňaty. Pokud jde o jiné členské státy, typicky jsou zasílány k uznání a výkonu příkazy týkající se nástrojů trestné činnosti, výnosů z trestné činnosti nebo náhradních hodnot za ně.
V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? V hlasování 131 bylo přihlášeno 131 poslanců, pro bylo 57, proti bylo 11, zdrželo se 63, a návrh nebyl přijat. Nyní se ještě budeme muset vypořádat s jedním hlasováním a padl zde návrh na zkrácení lhůty na 30 dní na projednání ve výborech, takže o tom v tuto chvíli budeme hlasovat. Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Takže budou zkrácené lhůty na projednání na 30 dnů. Dobře, děkuji. Takže končím projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády by měl předložený návrh uvést pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který je omluven, takže předpokládám, že ho opět zastoupí pan ministr spravedlnosti pan Blažek. Takže poprosila bych pana ministra, zda by nás uvedl s předloženým návrhem sněmovního tisku.
A nyní prosím k tomuto návrhu zákona.
Pokud si potřebujete něco vyřídit, prosím, běžte do předsálí! Hovoří pan ministr. Omlouvám se, pane ministře, máte slovo.
Zákon obsahuje vyvážená omezení, která dotčeným osobám přinášejí minimální administrativní a finanční zátěž, a přitom nezatěžují státní rozpočet. Pravidla stanovená předloženým návrhem mají za cíl zabránit neoprávněné výrobě výbušnin a jejich zneužití. Nepřijetí návrhu zákona by přineslo krom možné sankce ze strany Evropské unie také zvýšení nebezpečí spojené s neoprávněnou výrobou výbušnin a rezignaci na prevenci kriminality, případně i terorismu.
Děkuji, pane ministře, za uvedení předloženého návrhu.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů. Do konce volebního období se jej však nepodařilo projednat a legislativní proces tak nebyl dokončen. Chtěl bych podotknout, že omezení se netýkají fyzických osob nebo právnických osob, jejichž podnikání se vztahuje k daným prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení. Případné nepřijetí právní úpravy by přineslo nebezpečí snadnějšího přístupu k prostředkům k neoprávněné výrobě výbušnin a rezignaci na prevenci kriminality a mohlo by rezultovat v úkony proti České republice. Navrhovaná právní úprava nebude mít, to už tady bylo řečeno, negativní dopad na státní rozpočet a na podnikatelské prostředí. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se navrhuje vyslovit souhlas s navrhovanou právní úpravou již v prvém čtení a o to vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, také zdvořile žádám.
Pane poslanče, já vám velmi děkuji za uvedení zpravodajské zprávy. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ono se totiž v praxi jak na evropské, tak i na úrovni České republiky objevila řada potíží při vynucování stávajících pravidel dovozu, zpřístupňování, držení a používání vybraných prekurzorů výbušnin, což jsou vlastně chemické látky a směsi, ze kterých lze připravit výbušniny fyzickými osobami.
Týká se nejen posílení možnosti využití elektronických prostředků identifikace, ale hlavně umožnění plně elektronického vytvoření kapitálových společností.
Děkuji. S přednostním právem chce zareagovat pan ministr.
Děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchal paní kolegyni a mohu ji ujistit, a od toho jsou jednání na výborech, že pokud tam budou nějaké racionální změny, že nejsem žádný dogmatik, a samozřejmě se ten text může měnit, pokud budou racionální argumenty. V tom není žádný problém.
Také děkuji a nyní je řádně přihlášena paní poslankyně Iveta Štefanová.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
Cílem této směrnice je zejména umožnit plně elektronické vytvoření kapitálových společností a umožnit využívání digitálních nástrojů v průběhu dalšího životního cyklu společností, zejména vytvořením vzorových společenských smluv, možností zapisovat údaje do veřejných rejstříků a ukládat listiny do sbírky listin či zakládat pobočky v jiných státech plně elektronickou formou. Zakládá je rozhodnutí českého nebo zahraničního orgánu veřejné moci zakazující dané osobě výkon funkce. Dále jsou to důvody související s insolvenčním řízením nebo důvody spočívající v odsouzení za vybrané trestné činy. Směrnice o digitalizaci také požaduje, aby v každém členském státě existovala evidence osob, u nichž je dána překážka výkonu funkce. Zákon tedy zavádí evidenci takzvaných vyloučených osob, které nemají šanci založit firmu ani být součástí vedení společností.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní je řádně přihlášen v obecné rozpravě pan poslanec Tomáš Kohoutek. Prosím.
Novelou notářského řádu se umožnilo, aby celý proces založení a vzniku společnosti proběhl bez fyzické přítomnosti zakladatele či zakladatelů u notáře. Evidence bude neveřejná.
Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, proto tedy obecnou rozpravu končím. A jelikož nezazněly žádné jiné hlasovatelné návrhy, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Já jsem zahájila hlasování. Čili konstatuji, tento návrh byl přikázán ústavně-právnímu výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?
Je to mezi vámi nedůvěra.
Jednou z možností by bylo přeměnit takový trest na peněžitý trest a ten následně vymáhat. Taková úprava by nicméně nevhodně stírala rozdíl mezi peněžitým trestem, který má primárně postihovat legální majetek, a mezi trestem propadnutí věci, který postihuje majetek spojený s trestnou činností. Taková úprava také neřeší případy, kdy konfiskace majetku směřuje vůči třetí osobě. Proto byla zvolena úprava, podle níž bude s takovým typem konfiskačního příkazu nakládáno jako s propadnutím náhradní hodnoty nebo se zabráním náhradní hodnoty, kdy propadá nebo je zabírán majetek nahrazující původní výnos nebo nástroj trestné činnosti, který nelze nechat propadnout nebo zabrat, což je koncepce blízká uvedenému typu konfiskace. Oproti předání na základě evropského zatýkacího rozkazuje je předání osoby na základě zatýkacího rozkazu podle Dohody poněkud volnější, a to díky možnosti uplatnění výjimek na základě oznámení členských států Evropské unie nebo Spojeného království. V dohodě je rovněž obsažena úprava justiční spolupráce při zajištění a konfiskaci majetku. Soudní dvůr EU vycházel z toho, že vykonávající justiční orgány v zásadě mohou odmítnout výkon takového rozkazu pouze v taxativně vyjmenovaných případech stanovených v rámcovém rozhodnutí. Zatímco výkon evropského zatýkacího rozkazu tedy představuje pravidlo, odmítnutí jeho výkonu je pojato jako výjimka, která musí být vykládána restriktivně. Členské státy tak mohou, ale nemusí tyto důvody provést do svého vnitrostátního práva.
Nyní je již připraven pan poslanec Bašta.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem našeho poslaneckého klubu. Hnutí SPD souhlasilo s usnesením Sněmovny na mimořádné schůzi dne 24. února tohoto roku, které odsoudilo ruskou agresi na Ukrajině. Stejně jsme se zachovali i 5. dubna, kdy naši přítomní poslanci vyslovili souhlas s usnesením ohledně případu vraždy lidí v Buče. Prosazujeme mírová jednání a ukončení tohoto krvavého konfliktu. Jsme přesvědčeni o tom, že dodávky zbraní a munice na Ukrajinu vedou pouze k prodlužování konfliktu, který může dále eskalovat. Hnutí SPD odmítá snahy zatáhnout Českou republiku prostřednictvím současné vlády Petra Fialy do případného válečného konfliktu prostřednictvím dalších a dalších dodávek zbraní a munice.
Statečnost a odhodlání, kterými Ukrajina čelí v posledních měsících brutální ruské agresi, jsou mimořádné a každým dnem nás přesvědčují o síle ukrajinské společnosti. Česká republika vždy stála otevřeně na straně Ukrajiny. Vždy jsme podporovali její územní celistvost, její demokratické a evropské směřování. A proto Ukrajinci potřebují bránit své domovy před barbarskou ruskou agresí, bránit se před vražděním, znásilňováním či únosy do Ruska, rabováním, ničením. Ruská agrese popírá veškeré normy mezinárodního práva a civilizovaného soužití. Je to nejen útok na Ukrajinu, ale tím pádem i na celou Evropu a její hodnoty na nás všechny. Zaznívají výzvy k jednání s Putinovým režimem, který zcela vědomě a bezdůvodně rozpoutal válku, ale to jsou výzvy k pokračování agrese, protože Putin jednat v tuto chvíli zcela zřetelně nechce. A ze stejného důvodu musíme být i velice důslední v pokračování a zavádění dalších sankcí vůči Rusku. Samozřejmě Ukrajina nepotřebuje pouze zbraně, ale také vizi, vizi lepší budoucnosti poté, až ta válka skončí. Proto se zasazujeme o to, aby Ukrajina získala evropskou perspektivu a ideálně aby obdržela co nejdříve status kandidátské země. Evropská integrace poskytne Ukrajině stabilitu a zabrání a předejde dalším ruským pokusům zvrátit demokratickou orientaci země. A ta politická, ale také materiální, humanitární pomoc, příprava rekonstrukce Ukrajiny budou klíčovými prvky našeho předsednictví v Evropské unii. Využijeme toho, že sehrajeme významnou roli v Evropě, a podpoříme tak všechny tyto aktivity. Já jsem na úvod zmínil odvahu, energii a odhodlání ukrajinských občanů, kteří brání svou vlast a spolu s tím brání i hodnoty, ve které věříme my. A hodnoty, které jsou základem naší civilizace a hodnoty, které na první místo staví svobodného člověka, jeho práva, jeho možnosti a také jeho zodpovědnost, protože jen takový člověk skrze svá svobodná rozhodnutí poté přispívá k prosperitě a rozvoji celé společnosti. A tady je potřeba jasně říct, že prezident Zelenskyj vyhrál svobodné volby na rozdíl od Putina, který si je pravidelně falšuje ve svůj prospěch.
Návrh na volbu členů Rady České televize
Je to volba čtyř členů, v tuto chvíli už druhá volba a první kolo. Dovolím si vás nezdržet rekapitulací té historie. V tomto volebním období volební výbor 19. dubna vyhlásil prostřednictvím paní předsedkyně druhou výzvu oprávněným organizacím. Opět tedy o provedení volby bychom po ukončení rozpravy měli rozhodnout hlasováním.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí? Nemáte zájem.
Pokud by došlo k rovnosti, tak by se opakovalo druhé kolo. Takže pokud je vše jasné a srozumitelné, prosím, pane předsedající, abyste zahájil postupně jednotlivá hlasování.
Ptám se, kdo je pro pana Luboše Beniaka?
Děkuji. Podle záznamu na informační tabuli pan Luboš Beniak má 0 hlasů, není tedy zvolen. Prosím další hlasování pro pana Bohuslava Fliedra.
Ptám se, kdo je pro pana Bohuslava Fliedra?
Také opakuji výsledek: Bohuslav Fliedr 1 hlas, není zvolen. Prosím o hlasování pro pana Vlastimila Ježka.
Já se omlouvám.
Zpochybňujete hlasování. Takže budeme hlasovat... Jenom pro záznam, takže nezpochybňujete hlasování? Nezpochybňujete hlasování zkrátka, dobrá. Ptám se, kdo je pro pana Bohumila Kartouse, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Ptám se, kdo je pro pana Kamila Macharta?
Prosím další hlasování - pan Jan Mikuláštík.
Pan Jan Mikuláštík získal 3 hlasy.
Pan Mikuláštík s 3 hlasy nebyl zvolen.
Ptám se, kdo je pro pana Karla Nováka?
Zde konstatuji, že bylo dosaženo kvora, pan Karel Novák je v tuto chvíli zvolen. Uvidíme samozřejmě na počtu dalších případně zvolených kandidátů. Prosím o další hlasování pro paní Miladu Richterovou.
Vidím zájem o odhlášení, proto jsem vás všechny odhlásila. Zahajuji hlasování o předneseném procedurálním návrhu. Návrh nebyl přijat.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Neprošel ani jeden návrh.
Účasten v sále bude také pan velvyslanec Ukrajiny, pan Jevhen Perebyjnis. Je zájem o závěrečná slova? Ještě se přece jen hlásí pan navrhovatel. Prosím.
Děkuji, paní předsedkyně.
Kdo je proti? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedkyně.